Jednání bylo asi dlouhé, noční, možná do rána. Nevím přesně, jak to teď probíhalo. A i já se budu snažit, abychom případně i v rámci naší debaty mezi resorty vyřešili i tu otázku podmínek a výše toho solidárního příspěvku, ale i v návaznosti právě ve vztahu k těm krajům a obcím, ve vztahu k těm poskytovatelům z řad firem, které mají penziony, hotely. A pak jsou tady ještě rodiny.
Tímto tedy otevírám vládní návrh zákona o opatřeních v oblasti zaměstnanosti a oblasti sociálního zabezpečení v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, sněmovní tisk 171, je to náš dnešní bod 2 a je ve zkráceném jednání.
Dobré skoro poledne, vážená paní předsedající, milé kolegyně, kolegové. Dovolím si také navázat na předchozí bod, který tady byl uváděn panem vicepremiérem Rakušanem, který se týkal především problematiky v gesci Ministerstva vnitra. Firmy, zaměstnavatelé nebudou muset prokazovat, jestli na tu pozici soutěžili nějaké občany České republiky, nějaké uchazeče o práci z České republiky. Druhou oblastí, kde v této zákonné úpravě reagujeme, je problematika dětských skupin. I toto tam je obsaženo. Takže to je tato část. Chceme pamatovat i na toto. Ty nelze zrušit, nelze vypovědět, nelze udělat to, aby tady poskytovatelé třeba zkoušeli prioritizovat teď občany z Ukrajiny. Snažíme se k tomu přistupovat opravdu s jasným principem a důrazem. Pak je velmi důležitou oblastí ta tolik diskutovaná humanitární dávka v posledním řekněme týdnu. Byť to vláda projednala, to neznamená, že se to tento týden dá vyplácet. Tady je potřeba dokončit legislativní proces, podpis pana prezidenta, vyjití ve Sbírce zákonů. Já reálně v praxi počítám s tím, že bychom mohli potom tuto humanitární dávku v praxi začít realizovat zhruba od 21. března, zhruba od pondělka.
Pan ministr tady představil, myslím si, návrh zákona velmi podrobně. Nebudu tedy opakovat, o co tam jde. Nicméně mi dovolte, já jsem si dovolila a představím vám svůj pozměňující návrh, který jsem vložila do systému, který jsem konzultovala s Ministerstvem práce a sociálních věcí opravdu ve skvělé spolupráci až do večerních hodin. Pokud nemohou a opravdu tam nikoho nemají a jejich úřad byl rozbombardovaný, tak bude stačit to čestné prohlášení, s tím, proč se jim nepodařilo vlastně toto vzdělání doložit. Takže to je k tomu odstavci 1 (?), k těm dětským skupinám. Já pak načtu pod číslem, kterým jsem dala tento pozměňovací návrh. Humanitární dávka. Tam asi se nemáme o čem bavit. Je to správné. Já chci jenom upozornit na to, kdo se tomu tak moc nevěnuje, že opravdu uprchlíci, kteří mají status víza, můžou jít i dnes na úřad práce a už mimořádnou okamžitou pomoc můžou hned čerpat. Takže tady opravdu není o čem mluvit. Takže to je bezva. Jednu věc, kterou si neodpustím a musím ji tu říct. Že všichni, co k nám teď ti uprchlíci přicházejí, se chtějí vyspat a mít klid. A já s tím plně souhlasím. Já nechci být populistka, ale my jsme se přihlásili s manželem do krizového centra a před třemi dny nám přivezli na chalupu ukrajinskou rodinu. Takže to mám z první ruky. Jsou to lidé z Oděsy, kteří byli - maminka, babička, holčička desetiletá - kteří byli v Oděse. Holčička den večer předtím, je to nějaká sportovkyně, která leze po skalách, v halách. Byli osm dní v krytu, byla to hrůza. Přivezli je sem do Ústeckého kraje, odkud se nám ozvala tedy ta linka, a hasiči nám je přivezli na naši chalupu. Nicméně chci říct, že mě se dotklo velice to, že pan ministr Rakušan řekl, že lidé se chtějí vyspat. Proto jsem řekla svoji zkušenost. Je to o těch dětských skupinách a o tom potvrzení šesti měsíců, pokud budou moct, aby nám ho předložili. Další pozměňovací návrh, který je tam uveden pod panem kolegou poslancem Kaňkovským, vaším prostřednictvím, je, aby dětské skupiny mohly být v systému. A s tím určitě nemáme problém.
A já se ptám, jestli je ještě někdo se zájmem vystoupit v obecné rozpravě. Ale ještě je třeba, aby se nám ke stolku zpravodajů dostavil pan ministr, zástupce navrhovatele, poprosím, ano, již jde, a pan zpravodaj. Optám se: pane ministře, pane zpravodaji, máte zájem o závěrečná slova po obecné rozpravě?
Vážená paní místopředsedkyně, vážený pane ministře, vážení kolegové, kolegyně, děkujeme ještě za prodloužení toho času, kde tedy jsme měli jako klub hnutí ANO možnost mluvit přímo i s lidmi z Ministerstva vnitra, s legislativou, a na základě této konzultace bychom si dovolili v podrobné rozpravě načíst dva pozměňovací návrhy, o kterých bychom chtěli o každém dát hlasovat zvlášť. Ten první se dotýká názvu předkládaného sněmovního tisku, který má v současné chvíli název vládní návrh zákona o některých opatřeních v souvislosti a ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, a chtěli bychom pozměňovacím návrhem doplnit: týkající se dočasné ochrany a zdravotního pojištění Ukrajinců a osob s trvalým pobytem na Ukrajině. To by byl první. Takže to je druhý pozměňovací návrh, o kterém bychom dali zvlášť hlasovat. Děkuji mnohokrát. Takže to je ten důvod a to je to zdůvodnění, proč předkládáme tyto dva pozměňovací návrhy.
Já vám také děkuji a táži se, zda má ještě někdo zájem přihlásit se v podrobné rozpravě. Není tomu tak, takže podrobnou rozpravu končím.
To je jediná moje poznámka na úkor závěrečného slova.
A já se ještě optám pana ministra, zda má zájem o závěrečné slovo? Čili končím druhé čtení tohoto návrhu. A na nás ještě je se rozhodnout, a nyní žádám i pana zpravodaje o to, abychom se rozhodli, zda bude nutno tisknout ty pozměňovací návrhy a rozdávat na stůl, nebo zda nám postačí takto, jak bylo předneseno. Takže ano, bude třeba mít vytištěné na stole. Takže k tomuto nyní otevírám rozpravu. A nyní už tedy můžeme přistoupit k hlasování o tomto návrhu usnesení.
Já vím, že si to prohlasujete, tu sílu máte. Není to dobře.
Děkuji, paní předsedkyně. Ano, domluvili se s panem ministrem, že pan ministr vystoupí nyní v rozpravě. Prosím, pane ministře.
To není realita.
Pan zpravodaj má zájem vystoupit. Prosím, máte slovo.
Ještě jednou, tentokrát už hezké odpoledne. To znamená, berme ten kontext v tom smyslu, že skutečně predikovat teď konečné částky, kolik nás ty jednotlivé kroky budou stát, je neskutečně obtížné. Děkuji paní předsedkyni Schillerové za věcnou diskusi. Už o tom tady také hovořila kolegyně Jana Pastuchová. To znamená, bude potřeba stimulovat k tomu, abychom otevírali nové dětské skupiny, a my těm dětským skupinám musíme dát nejenom status, ale musíme jim také dát způsob financování. Tímto pozměňovacím návrhem ta pravidla dočasně rozvolňujeme tak, aby pokud vzniknou nové kapacity dětských skupin, se mohly dostat do systému a mohly se dostat k financím. Jsem rád, že tady zmínil i pan ministr, že ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí a dalších institucí bude kontrolováno, jakým způsobem bude naplňována právě i ta myšlenka a potřeba zajistit tu rovnost, to znamená, že nebude ohrožena péče o české občany, a zároveň k maximální potřebě těch ukrajinských příchozích jim ty potřebné sociální služby zajistíme. Já jsem rád za tu diskusi, která tady proběhla, protože ono nám to vrtá hlavou všem. Chtěl bych, tak jak už tady zaznělo od kolegů, velmi ocenit všechny rodiny a všechny jednotlivce, kteří i na úkor vlastního pohodlí jsou ochotni přijmout ukrajinskou rodinu, nebo i neúplné rodiny, protože často to jsou neúplné rodiny, do svých prostor. Není to jednoduché. Také chci velmi poděkovat všem, kteří jim v tom pomáhají, všem neziskovým organizacím, krajům, obcím. Ale je potřeba skutečně se zamyslet nad tím, že možná minulý týden si mnozí mysleli, že to bude na týden, že to bude možná na 14 dní. Dneska bohužel všichni vidíme, že ta situace zřejmě bude mít mnohem delší trvání.
Platí to i pro celý měsíc březen. Musí mít ale to vízum, bez toho není možné jim vyhovět, a počítáme, že by tento institut trval nejdéle šest měsíců. Takže toto bychom chtěli dopracovat během příštích dnů. Já si myslím, že každý, kdo to udělal do dnešních dnů, tak mu patří obrovské poděkování. Ne, ta motivace hlavně má být pořád o tom, že pomáháme, protože jsme lidé.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Já bych chtěl na úvod říci, že si velmi vážím toho, že v rámci výboru včera, přestože jsme se tady možná trošku škorpili ohledně státního rozpočtu, tak že na sociálním výboru proběhla velmi věcná diskuse. Byla tam celá řada podnětů už i z praxe, tak jak v tuto chvíli pomoc uprchlíkům z Ukrajiny probíhá, a já na tomto místě chci poděkovat jak koaličním, tak i opozičním poslancům za to, že ta diskuse opravdu byla velmi věcná, velmi podnětná, a jako předseda výboru si toho vážím. Teď bych vás chtěl seznámit s usnesením, které přijal výbor pro sociální politiku, z 8. schůze ze dne 10. března 2022 k vládnímu návrhu zákona o opatřeních v oblasti zaměstnanosti a oblasti sociálního zabezpečení v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace.
Děkuji, pane zpravodaji. Prosím, abyste zaujal své místo u stolku zpravodajů. Všechny jsem vás odhlásila. Chvilku vyčkáme, až se nám ustálí počet přihlášených. Kdo je proti?
Myslím si, že v tom původním návrhu bylo v tomto odstavci jedno slovo, že to bude zdarma. To se vyndalo a vlastně jste dali pozměňovací návrh, jak jste říkali, že sociální služby, pokud to bude klient, který na to nemá peníze, vy si to ověříte, tak mu stát tuto službu uhradí. Já jsem moc ráda, že nám pan ministr tady i vysvětlil - já jsem se na to ptala i pana předkladatele - že tam je "všechny sociální služby". Takže s tím také nemáme problém, určitě to podpoříme. My bychom to podpořili, kdybyste to tam měli. A přišlo to ráno, takže tam nebyla... To se pak vymazalo, protože na tom nebyla shoda. a my vám dáváme hlas na to, že vy si můžete rozhodnout, jak chcete. Já věřím na náhody a tohle náhoda byla. A ten chlapeček něco zamumlal. Štěstí je to, že já mám tebe a ty máš mě. Takže já bych chtěla všem ukrajinským rodinám popřát, aby si tohle mohly říct jednou zase všichni společně.
Děkuji, paní poslankyně. Nyní je přihlášen pan poslanec Aleš Juchelka do obecné rozpravy.
Mám samozřejmě k tomu ještě nějakých pár doplňujících dotazů. Za to chci moc poděkovat, že se myslí i na ně.
Děkuji, pane ministře. A nyní se s přednostním právem hlásí paní předsedkyně klubu ANO, paní Alena Schillerová. Prosím, máte slovo.
Už jenom velmi stručně. Já ještě jednu věc. Následně musí uprchlíci ubytovací zařízení hotelového typu opustit. Od pondělí podle zpracovaného harmonogramu budou uprchlíci převáženi do tělocvičen k nouzovému ubytování. A teď je tady ještě takový dodatek. Já nechci vám komplikovat život, vím, že to máte těžké, my jsme to taky měli těžké, dokážu se do toho vcítit. Takže já jenom upozorňuji na to, že tady už jihomoravský hejtman dal konkrétní pokyn k opuštění těch zařízení hotelového typu, takže ten problém je akutní.
Ano, pan ministr se hlásí s přednostním právem.
Od většiny těch lidí a firem je. Chápu to, že tady přijde i turistická sezóna, tomu také rozumím, že ti lidé potom chtějí mít opravdu volné kapacity. Takže to všechno musíme a můžeme vyřešit, ale myslím, že to, co zaznělo, ta informace, že ta je poměrně korektní.
Děkuji, pane ministře. Nemá, ukončili jsme tedy obecnou rozpravu a nyní otevírám rozpravu podrobnou. Připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy odůvodněny. O slovo se přihlásila paní poslankyně Jana Pastuchová a dále pan poslanec Vít Kaňkovský. Jenom jsem zaznamenala v obecné rozpravě, že jste říkala, že pozměňovací návrh byl vložen do systému, má nějaké číslo? Ano, omlouvám se. A nyní pan poslanec Kaňkovský. Prosím, máte slovo.
Děkuji.
Děkuji, pane ministře. Táži se, zda se ještě někdo hlásí do podrobné rozpravy? Také se ptám ještě pana ministra, zda má zájem o závěrečné slovo, či pan zpravodaj? Znova se ptám, jestli máte zájem o závěrečné slovo? Ano, takže konstatuji, že budou rozdány na váš stůl, kolegové a kolegyně, všechny pozměňovací návrhy. Děkuji panu ministrovi, děkuji panu zpravodaji a přerušuji projednávání tohoto bodu. Pardon, já jenom se dotáži...
Omlouvám se. Je lepší se přihlašovat přes tlačítko, to má přednost, než přihlášení rukou, jak jistě víte.
Já si hrozně cením té odpovědi Karla Haase, který ve stejném duchu, odborně, konkrétně, na základě konkrétních paragrafů odpověděl i mně, když jsme tady měli předevčírem nějaký jiný bod. Prostě nějaký poslanec tady vystoupí, my říkáme, že to podporujeme, ale to neznamená, že ve sto procentech se přece shodneme. Na tom přece není nic špatného, aby okamžitě přilétla nějaká nálepka. Takže poprosím, pojďme se takhle navzájem respektovat. Takže ten můj požadavek platí jak na tu stranu, jak jste řekl, pane kolego, tak i na tuto stranu, a na tuto stranu v této chvíli víc.
Děkuji, pane poslanče. Ujala jsem se řízení schůze.
Já musím zareagovat na to, co tady bylo řečeno z té pravé strany. Vy říkáte: Tak vůbec se na nic neptejte, protože podporujete dezinformátory, vždyť my to myslíme dobře, nic není potřeba vědět. Budeme podporovat dezinformační scénu. Co to je za nesmysl? Takže my jako opozice se nemáme na nic ptát? Já se ptám, jestli to nebude znamenat nestabilitu zdravotního systému pro české občany. Já se ptám, kde na to vezmete, na to se ptal pan doktor Síla od nás, aby zdravotní systém zůstal stabilní. Jestli zvednete daně, kdo to zaplatí? Nebo jestli si na to půjčíte. Na to přece máme právo se ptát! A na to by se ptal každý český občan. Tak co to tady zkoušíte? To jste si spletl parlament! To máte sedět o pár set kilometrů na západ!
To byla tedy faktická poznámka. Prosím, máte slovo.
Velmi mě mrzí i reakce některých kolegů z koalice, protože když jsem tady dnes v úvodu vystupovala, tak jsem velmi poděkovala panu ministrovi vnitra za předložení tohoto sněmovního tisku a pouze jsme řekli, že všechny věci v tomto sněmovním tisku podporujeme, se všemi souhlasíme. Jediné, na co se ptáme a z čeho máme obavy, a já musím říct, že ale ve svém úvodním slově to řekl i pan ministr, říkal, a já jsem si to psala, že ohledně občanů třetích zemí, že ví, že se tady o tom povede diskuse. Já ještě chci říct, že jak se odkazuje na to usnesení té dané Rady z toho 4. března, tak já vám ho přesně všem odcituji, na koho se to vztahuje. A my bychom chtěli, aby toto bylo jasně dané v tom návrhu toho zákona, protože naši kolegové z našeho klubu mají obavu ne z tohoto rozhodnutí Rady, ale z té směrnice, na kterou se tam také odkazuje. A řekl to tady dneska i můj kolega Drahoslav Ryba, že my jenom chceme, aby to bylo jasné i pro všechny lidi v České republice. Nic jiného. Děkuji vám za pozornost.
Nyní s faktickou se přihlásil pan poslanec Hayato Okamura, poté čeká s přednostním právem pan předseda Jakob, Radim Fiala a pan ministr Vít Rakušan a poté je řádně přihlášen pan poslanec. Prosím, máte slovo, vaše dvě minuty.
Jsou tady lidé, je to obrovské množství, kteří prchají před hrůzami války. Chceme jim pomoci, to je určitě jeden podstatný moment. Pak jako poslankyně a poslanci naší země máme povinnost zajistit bezpečnost našim občanům, uklidňovat je v této mimořádné situaci. Připomínám také to, co řekl kolega ministr Pavel Blažek.
A nyní s přednostním právem pan předseda Jan Jakob. Prosím, ujměte se slova. Tak to jenom k tomu, jak chcete načíst usnesení. A nyní s přednostním právem pan předseda Marek Benda.
Mluvil jste přibližně 20 minut, z toho k tomuto nouzovému stavu byly asi tak dvě až tři. Zbytek byla chvála vlády za to, jakým krásným způsobem, minulé vlády, zvládla koronavirovou krizi, vypočítávání všeho možného. Já jsem se tady zatím nerozčiloval, protože na pana Okamuru jsme zvyklí a zbytek ostatních většinou se snažil držet tématu, které před námi bylo. Tento projev fakt nebyl o tématu, které před námi stojí.
S přednostním právem chce zareagovat paní předsedkyně Schillerová, prosím.
Já si to vůbec nemyslím. Tady jde spíš o to, že my nemáme, kdo by nám na to reagoval. To je ta horší situace. Ale fakt si nemyslím, že by nemluvil k věci. Kolega Mašek je odborník směrem ke zdravotnictví, ale i k vnitru, a tak jak já jsem vnímala, tak o tom mluvil. Naprosto, to bych si dovolila tedy naprosto protestovat proti tomu, co bylo řečeno.
A tímto se vracíme do rozpravy k řádně přihlášeným a prosím, pane poslanče, pan poslanec Karel Rais je na řadě.
Já bych byl docela rád, kdyby tady byl ministr školství, který asi má nějaké jednání, protože řadu věcí ten příspěvek obsahuje, dotazy směrem právě k tomu ministerstvu, jak za chvíli uvidíme. Tak osobně jsem překvapen, že kolegové dnešní vládní koalice, kteří v minulém volebním období vystupovali s negativními poznámkami k délce nouzového stavu v období covidu, bez skrupulí požadují schválení ještě delšího časového intervalu nouzového stavu, než o který jsme žádali my. Já osobně souhlasím s délkou toho mimořádného stavu, nouzového stavu, o jeden měsíc, tak jak řada mých kolegů.